Ptám se, kdo dál do rozpravy chce vystoupit. Pan kolega Janulík se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mě by prostřednictvím pana předsedajícího velmi mrzelo, kdyby kolega Janulík plánoval nějaký funus. Po jakém funuse a koho funuse netuším, že jsme. Nicméně on sám ví, jak hystericky se tato legislativa probírá na zdravotním výboru. A já jsem neměl prostor se na to zeptat. Já jsem se na toto ptal na zdravotnickém výboru, nedostal jsem odpověď. Zřejmě tu odpověď někdo z vás ví. Pokud ji ví, tak prosím, aby tady zazněla. Pokud ji neví, tak pak si vyprošuji, aby mě tady někdo osočoval z toho, že pláču po nějakém funusu někoho!
Ptám se, kdo dál v rozpravě.
Když to přijmeme, tak budeme mít nejpřísnější legislativu v tomto segmentu.
Se závěrečným slovem nebo už...
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak bylo patrno, tak se jedná o velice komplikovanou zákonnou normu. Nicméně hlasovací proces, pokud ho schválíte, může být tedy v podstatě jednoduchý.
Není tomu tak. Ještě posečkám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Je tomu tak, pane zpravodaji? Budeme tedy hlasovat o návrhu. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je Ptám se zástupce navrhovatelů pana kolegy Marka Bendy, jestli má zájem před otevřením rozpravy se vyjádřit. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Já vás přeruším, pane poslanče, a požádám sněmovnu o klid.
A nakonec návrh zákona jako celek.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Garanční výbor oba dva návrhy doporučuje.
Já se přiznám, že tuto ambici jsme ani zdaleka neměli. Náš návrh chce pouze v nejkritičtějším období propad financování veřejně prospěšných služeb částečně vykrýt. V průběhu projednávání byly podány celkem tři pozměňující návrhy. V neposlední řadě za sebe chci říci, že mě v posledních dnech a týdnech možná až zarazilo kolik organizací, asociací, spolků a lidí pracujících v sociální oblasti, kultuře, ale i sportu se na mě obrací se slovy podpory. A věřím, že nejsem sám, že se tyto organizace obracejí i na vás.
Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Janu Bauerovi a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Mikuláše Ferjenčíka.
A musím říci, že při druhém čtení ve výboru jsme se k ničemu nedobrali a že výbor ve druhém čtení, to znamená ještě v říjnu, nepřijal usnesení. Musíme se tedy s těmi případnými korekcemi při tomto v podstatě bohulibém záměru vypořádat až při hlasování tady v plénu.
Pardon.
Děkuji vám.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím tento bod.
Máme je načteny a rád bych vás požádal jménem předkladatelů o vrácení tohoto návrhu zpátky do druhého čtení.
V tom případě tedy budeme hlasovat o vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Návrh byl přijat, zákon jsme vrátili do druhého čtení. Nyní se hlásí před bodem 351 předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Vážený pane předsedající, děkuji. Jde o doprovodný zákon k návrhu zákona o zdravotních prostředcích, který byl před malou chvílí schválen. Návrhy, které zákon obsahuje, nejsou takové, že by reklamu jako takovou a priori rušily, ale dávají jí pravidla. Stejně jako léčivé přípravky, tak i zdravotnické prostředky mohou mít zcela zásadní vliv na naše zdraví. I přesto, že jejich prodej není regulován tak striktně jako u léčivých přípravků, tak nelze jejich vliv na lidské zdraví podceňovat, či dokonce bagatelizovat. Stávající regulaci tak je třeba zefektivnit a právě to vládní návrh činí. Kusá úprava, která je tímto návrhem doporučována přijmout, přinese mnoho nejasností a regulovaným subjektům potom značnou nejistotu v aplikaci regulace do praxe. Nebylo by pak zřejmé, na jaký druh reklamy se regulace vztahuje a v jakém rozsahu. Pro bezpečnost a vhodnou informovanost příjemců reklamy je taktéž žádoucí, aby byla rozlišena regulace reklamy určená pro širokou veřejnost a pro odborníky. Tam je jednoznačně rozdíl. Proto prosím, aby tento návrh nebyl přijat, což doporučuje i výbor pro zdravotnictví, za což mu děkuji. Třetí pozměňovací návrh - paní poslankyně Adámkové a dalších kolegů - upravuje pak otázku regulace reklamy výrobků cílících na lidské zdraví, a řeší tak přiměřeně úpravy odpovědnosti šiřitele této reklamy v oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Tento návrh, opět ve shodě s výborem pro zdravotnictví, považuji za užitečný a potřebný, neboť naopak napomůže k zamezení škodlivé, fakticky klamavé reklamy, která může uvést pacienty v omyl a ohrozit tím jejich zdraví. Dovolte mi tedy vás požádat, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o podporu mých stanovisek a návrhu jako celku. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Z místa se hlásí pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Nacher.
Kolegové, já myslím, že není moc k tomu co dodat. V tom jsme chtěli alespoň elementárně udělat pořádek.
Já vám děkuji. Pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Válek.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Má dvě nožičky. Jak jsme k tomu dospěli? A i přesto se tak, prosím pěkně, děje. A já si myslím, že je potřeba se s tím nějakým způsobem popasovat.
K tomuto návrhu, který byl podrobně projednáván v rámci výboru pro zdravotnictví, byly ve druhém čtení načteny dva pozměňovací návrhy. Rád bych ve stručnosti shrnul postoj Ministerstva zdravotnictví k nim. A nevidím důvod k rozdílné úpravě po věcné ani právní stránce. Prosím proto ctěnou Sněmovnu, aby při hlasování tato má stanoviska podpořila a umožnila tento návrh schválit.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem na hlasovací proceduru. Konečně by se hlasovalo o návrhu zákona jako celku.
Kdo je pro navrženou proceduru? Procedura byla přijata. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Stanovisko výboru? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím třetí čtení tohoto tisku. Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jako Piráti se vždycky snažíme, aby zákony, které schvalujeme, byly v souladu s realitou, aby odpovídaly tomu, co se děje, aby to, co je na papíře, dávalo smysl i ve skutečnosti. Bohužel tento rozpočet v souladu s realitou není. Už nyní víme, že tam hapruje 100 miliard, které se vláda chystá nevybrat v rámci daňového balíčku. Rozpočet s žádnou druhou ani hrozící třetí vlnou vůbec nepočítá. Tam nejsou vyhrazené prostředky na řešení těchto finančních nákladů, které skrz tu koronavirovou krizi přijdou. Nepočítá se s poklesem příjmů, který kvůli ní přijde. To jsou dva velké problémy. Pokud ho tady dneska schválíme, tak to vládě umožní doklopýtat tím způsobem, jak teď klopýtá, kde každý den schvalují nějaké jiné nařízení, které vyvrací to předchozí, které zase změní to budoucí, a ještě každý ministr to interpretuje jinak a hlásí jiný den, odkdy to začne platit. Tak tenhle klopýtavý způsob my umožníme až do října příštího roku. Tady je 320 miliard deficit, 100 miliard minus další skrz daňový balíček. Budou tady rozpočtová opatření v řádu desítek miliard. Takže ten rozpočet je skutečně cár papíru. Co ale umožňuje. My si myslíme, že to mají být ty strany, které se hlásí k odpovědnosti za vládu, které toto klopýtání umožní. Nevěříme tomu, že kdybychom tady přijali nějaký rozumný kompromis, že bude dodržen, protože když jsme naposledy jednali s paní ministryní financí o tom, jak se má upravit rozpočet na řešení koronavirové krize, tak potom ten rozpočet vzala, použila ty peníze na předvolební dárky. My jsme rádi, že důchodci dostanou přidáno. Myslíme si, že to je správně. To skutečně za správné nepovažujeme. A takhle se ta vláda chová. V takové situaci skutečně po Pirátech nikdo nemůže chtít, aby ten rozpočet schválili. Je zcela mimo realitu, nepočítá s krizí koronavirovou, nepočítá s daňovým balíčkem a navíc umožňuje vládě klopýtat dál. Z těchto důvodů Piráti tento rozpočet nepodpoří.
Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, ještě jednou se omlouvám za nesprávné uvedení jména.
Děkuji za slovo. Já navážu na svého předřečníka s tím, že v jedné oblasti je ten navržený rozpočet velmi zásadně nerealistický, a to v oblasti sociálních služeb. Jako podporu tohoto argumentu uvedu, že nejsme sami jako Piráti, nejsme jediní, kdo podává pozměňovací návrh k navýšení právě téhle rozpočtové položky, k navýšení výdajů v oblasti sociálních služeb. A ten důvod? Zejména reforma psychiatrické péče, zejména chybějící financování z Evropy v tom následujícím roce a to, že v realitě tlak na tuhle sféru i v důsledku koronavirové krize bude enormní. Já jsem tady v minulosti vystupovala při projednávání rozpočtu s příklady oblastí, kde se dá ušetřit tím, že budeme jako stát jednat rychle a efektivně při zrodu problémů, na začátku potíží. I tyhle věci se tedy schovávají pod efektivním fungováním sociálních služeb. A efektivní sociální služby nemohou být, pokud se každý rok bojí, kolik jim v květnu, červnu, červenci Parlament, vláda dosype. To "dosype" říkám se smutkem, protože si to nezaslouží. Ještě jednou shrnu. Ještě jednou apeluji na to, abyste tento pozměňovací návrh zvážili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tady jenom chtěl říct, že sport je historicky hluboce podfinancován a měl své problémy jako jiné oblasti. Nicméně v letošním roce pod taktovkou Národní sportovní agentury jsme nastavili nový způsob financování, programy již jsou vypsány. To se týká i programu pro svazy konkrétně v tomto případě, a je potřeba si uvědomit, že svazy hrají možná tu nejdůležitější roli v oblastech sportu, organizovaného sportu v České republice. Mají na starost rozvoj, organizaci soutěží.
Ještě faktická poznámka pana kolegy Skopečka.
Paní kolegyně, přečtěte si, to, co vytvořila paní ministryně práce a sociálních věcí. Protože reforma, která prohlubuje problém stávajícího penzijního systému v tom smyslu, že přináší návrhy, které budou stát více, a nepřináší na ně zdroje a de facto hází generaci dnešních třicátníků přes palubu ještě rychleji, než kdybychom nedělali nic a žádnou změnu jsme nepřijímali, tak to opravdu nelze označit za reformu. To je antireforma, to je prohlubování problémů. To je opravdu ještě rychlejší a závažnější házení generace třicátníků přes palubu. Měli jste sedm let na to připravit reformu. Nemáte pro to vyjednanou politickou většinu ani ve své koalici, natož v Poslanecké sněmovně. Prostě jste jako sociální demokracie naprosto fatálně selhali. Co se týče daňového balíčku, paní kolegyně, jak jsem říkal. Kolik byste ještě chtěli vytahat těm lidem z kapes víc? Protože jste utráceli všude a vždycky, tak nemáte nic.
Ještě faktická poznámka paní kolegyně Valachové.
Tato i předchozí vláda utrácela. Ovšem směrem k lidem, to, co jim předtím předchozí vlády vybraly, a ještě jak jsme utrácely, ty dvě vlády, co sociální demokracie vládne spolu s hnutím ANO, tak to nestačilo, protože pořád jsme na těch důchodech a na těch platech, jak jsme, a vůči ostatní v Evropě, která má mimochodem mnohem vyšší a progresivnější daně, to podle toho vypadá. Já budu ráda studovat ty návrhy, tak jak mě kolega Skopeček vyzval, a budu pozitivně hledat podporu nejenom v koalici, ale i napříč politickým spektrem pro důchodovou reformu, protože naši senioři si to zaslouží. A to, co zaznělo tady ode mě na pultíku, kolegové a kolegyně, pan kolega Skopeček prostřednictvím předsedajícího je ekonom, tak určitě rád počítá, to jsou fakta. Čísla nejde ošidit. To zaznělo a já věřím, že se nad tím zamyslíte.
To číslo je 16 tisíc. A to číslo znamená počet nových státních úředníků. Nemyslím policistů, nemyslím učitelů. Jestli je to pro lidi, nevím. Co se týče toho zdanění, ani v tom, paní kolegyně, nemáte pravdu.
Nyní ještě faktická poznámka paní kolegyně Valachové. Pan kolega Klaus je stále na čekačce.
Pane předsedající, budu samozřejmě respektovat vaši výzvu a vrátíme se k tématu. Kolega Skopeček mě neošidí tím, že vytasil složenou daňovou kvótu, protože stejně tak jako já dobře ví, že to je zase úplně jiné kritérium než otázka nastavení daňových sazeb a progrese. Ale nechme si to na daňový balíček, příští týden si určitě přijdeme na své. A pane předsedající, budu respektovat to, že v tuto chvíli máme především za cíl schválit rozpočet.
Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se Zdeněk Ondráček.
Čeká nás patrně dlouhý den, tak vás dlouho nezdržím. Krátce oznámím stanovisko Trikolóry k tomuto předloženému rozpočtu. Rozpočet, který je předložen, podle našeho přesvědčení podporuje rozdělení české společnosti. Tento rozpočet to ještě výrazným způsobem prohlubuje a naše návrhy, aby stát výrazným způsobem zeštíhlil, vyrovnal tu společnost, nebyly akceptovány. To je jedno rozdělení, které přinášíte. S tím souhlasit také nemůžeme. Čili Trikolóra v žádném případě toto znění rozpočtu nepodpoří.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Víte, proč mi jde o to, abychom ty peníze přesunuli? Víte, ten problém tady zmínil už nedávno pan kolega Okamura, kde vlastně zmiňoval problém s některými neziskovkami, které působí v rámci Ministerstva vnitra.
Chceme brát peníze těm, kteří když z těchto domovů potom odcházejí, tak jim personál tleská? To považuji za pokrytectví. A vyměnit tento pozměňovací návrh za hlasy pro rozpočet považuji za špinavý kšeft. Sociální demokracie se na tom podílet nebude.
Tak děkuji a zatím poslední v rozpravě vystoupí pan premiér Andrej Babiš.
Proč Spojené státy schválily vakcínu Pfizeru - FDA? Pokud někdo pochybuje, že EMA neschválí Pfizer, tak je to nesmysl. Je to jenom byrokracie a my samozřejmě se připravujeme na to očkování. Já se musím smát, když mi někdo říká, že dělám mikromanagement. A to je strašně důležité. Půjdu se na to podívat. I když jsme nejvíc digitalizovali české zdravotnictví kvůli koronaviru. Samozřejmě toto je to nejdůležitější. Jedna vakcína je jednorázová, takže se nemusí opakovat, čtyři... Pojišťovny připravují výběrové řízení na distribuci. Ptal jsem se, jestli by hasiči nemohli pomoct. Ano, už měla být kampaň. Včera, myslím, bylo osm tisíc nakažených.